A ještě mám druhou prosbu. Ta se týká vlastně této situace, ačkoli to není v nouzovém režimu, ale do určité nouze se dostávají v tuto chvíli všichni ti, co mají nějaké projekty, granty, mnozí z vás to zažili nebo řešili nebo třeba i řeší. Jde o to, že pokud chceme opravdu ekonomicky nakládat s prostředky, není to vždycky tak, že by jeden rok byl druhý jako třetí, ale my tam máme stanovenou... nebo třeba pátý. A tato novela právě říká, aby tato hranice byla odstraněná, a obzvlášť pro tento rok. Tak prosím o tu podporu. Je to velmi jednoduché. Chtěl bych explicitně zdůraznit, že to podporuje rektor Masarykovy univerzity profesor Bareš. V případě, že by ta informace neprošla, tak také po tom školském zákonu. Alternativně jako odpolední bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost, a prosím vás opravdu o podporu.
Já vám děkuji.
Hlavně není vůbec jasné, kdo za jakých okolností o tom, že taková schůze formou videokonference proběhne. Já jsem zažil jednu schůzi zahraničního výboru a musím ocenit Ondřeje Veselého, že se mu to fakt podařilo celkem odřídit, ale to byla jednoduchá schůze. Jakákoliv složitější schůze bude prostě jako téměř neřešitelná. A kdo o tom má rozhodnout? Tak může si to rozhodnout předseda výboru kdykoliv? Když požádají dvě pětiny, znamená to automat, že ten předseda musí rozhodnout, nebo nemusí rozhodnout? Nebo je to fakt jenom na něm? Na těch nejbližších 14 dní to opravdu nepotřebujeme. Je to naprosto zbytné. To asi každý máme počítač. Ale znamená to nutně, že jsme v tu chvíli na připojení? Mohu protestovat proti konání takového orgánu jenom proto, že jsem například na špatném signálu? To jsou všechno problémy, které podle mě jsou velmi obtížně řešitelné. To jsou taková zbožná přání, která si myslím, že jsou v realitě velmi složitá. To samé - předseda výboru má sledovat, kdo je přítomen. Já souhlasím s tím, že se pan předseda pokusil v nějaké situaci, ale už také před nějakým časem, kdy to vypadalo vážněji, a myslím si, že na tento stav legislativní nouze to nepotřebujeme. Na to, abychom projednávali body, které přináší vláda ve stavu legislativní nouze, je to naopak vysoce nebezpečné. Takže raději to přerušme.
Pane poslanče, jak to mám teď chápat?
Děkuji za slovo. Já bych možná dodal, zaplať pánbůh, že tedy nejsme v takové nouzové situaci, že bychom to opravdu museli přijímat. Takže ten materiál by měl být opravdu spíš do budoucna, pro futuro, a já nemám problém s tím, aby se ten proces přesunul někam na výbor, aby ta diskuze pokračovala.
Návrh byl přijat a přerušuji projednávání tohoto tisku do projednání ústavně-právním výborem.
Podle tohoto zákona se k věřitelskému insolvenčnímu návrhu, který je podán v období od 24. dubna do 31. srpna 2020, nepřihlíží.
A pan kolega Bauer to říkal správně. Nicméně tak jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, a znovu tedy mohu připomenout, že skutečně tady máme zajistit to, aby zaměstnanci, protože v tuto chvíli... Velmi důležité opatření, které jsme dali ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti do návrhu lex covid justice. Je to tedy snaha chránit zaměstnance, to činí tisk 851, a zároveň tím ale nezničit přínos toho, co jsme přijali 24. dubna, čímž chráníme firmy, podnikatele, živnostníky.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já chci totiž podpořit ten pozměňovací návrh, se kterým kolega Výborný přišel. Proto prosím, podpořme ten návrh. Bude to potom určitě tisk, který budeme hodně schopni podpořit jako celek.
Nyní tedy v obecné rozpravě paní poslankyně Valachová, která je v tuto chvíli přihlášena jako poslední.
Vážený pane předsedající, děkuji vám za malé strpení. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych představila svůj pozměňovací návrh, který jsem přihlásila do systému a ke kterému se v rámci podrobné rozpravy hodlám přihlásit. Jsem si vědoma toho, že se nacházíme v legislativní nouzi, což je samozřejmě mimořádná situace, a není to mimořádná situace jen pro nás, ale především pro všechny občany a občanky. Jeho obsahem je sociální zabezpečení osob. To je obsah. V podobném duchu se nese pozměňovací návrh, ke kterému se hodlám přihlásit. Podotýkám, že v tomto duchu se nesla v minulých týdnech veškerá veřejná prohlášení kompetentních osob. Rodiče tedy byli v dobré víře, že to bude na nich, zda dítě do školky nebo do školy pošlou, či nikoliv. Pokud by byla zachována stávající právní úprava, ztratil by nárok na ošetřovné ten rodič, který se rozhodne dítě do školy nebo do školky neumístit s ohledem na nejlepší zájem dítěte, který nemusí bezprostředně souviset s ohrožením zdraví, ale může souviset s potenciálními negativními dopady na psychosociální vývoj dítěte v případě, že by bylo nuceno docházet do školy nebo školky za specifických mimořádných hygienických podmínek. Současně je tímto návrhem řešena i situace, kdy škola nebo školka bude sice formálně otevřena, ale s ohledem na nutnost zajištění specifických mimořádných hygienických podmínek nebude mít dostatečnou kapacitu pro všechny děti. A to se domnívám, že je věc, na kterou bychom měli jako Poslanecká sněmovna zejména v legislativní nouzi dbát.
Já jsem rád, že tady zůstala aspoň ta část poslanců, kteří o to mají zájem. Já jako člen Ústředního krizového štábu, a vidím tamhle druhého kolegu, poslance KDU-ČSL, jsem rád, že tady kolegové zůstali, přestože my ty informace máme. Mrzí mě, že tady nejsou jiní poslanci, kteří ty informace někdy nemají, anebo se tady dožadují, a teď tady zrovna shodou okolností nejsou. Zatím děkuji a čekám na tu diskusi, která bude.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Černohorského.
Tam je termín do desátého, ne jedenáctého. Očekával bych, že pokud se Poslanecká sněmovna usnese na tom, že jí vláda dodá nějaké informace, tak ty informace nám budou zaslány, čímž si samozřejmě ušetříme i výrazně více času. Ale mě by tedy zajímalo, pane ministře, proč jsme tedy ty informace nedostali.
Nemám přihlášeného nikoho dalšího do rozpravy. Pan poslanec... Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy.
Děkuji. Omlouvám se, že nepřišla. A teď víme, kolik jí vlastně trpí. Určitě jich není příliš mnoho v porovnání s celkovou populací. A proto si myslíme, že by měly být povinné právě minimálně, řekněme, do toho června, tak abychom vyhodnotili, jestli ta rozvolnění nebudou mít nějaké zásadní dopady. A pokud nebudou mít zásadní dopady, tak víme, že se zkrátka ta nemoc nešíří a v takovém případě není již úplně nutné mít všeobecnou povinnost nošení roušek. Takže proto vlastně v červnu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že to bude pro všechny lepší postup.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zde požadavek na odhlášení. Pro kolegy, kteří přišli z předsálí opakuji: hlasujeme o opakování druhého čtení tohoto tisku, o vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Otevírám další bod. Tím bodem je bod číslo Místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Lukáš Bartoň. Pane ministře, máte zájem o vystoupení?
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za to úvodní slovo. To samozřejmě neznamená, že by výuka matematiky, a na tom se shodneme, předpokládám, všichni průřezově nějakým způsobem, nebyla důležitá, že by se učilo méně. Já za něj děkuji a věřím v jeho průřezovou podporu. Myslím si, že to je velmi žádaný směr otevřenosti těch informací. Když jsem teď zmínil maturity a jednotné přijímací zkoušky, tak samozřejmě vím, že je dlouhodobě velký hlad po termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky. Tak já jsem avizoval, že nejpozději do poloviny května vyhlásí Ministerstvo školství s ohledem na epidemiologickou situaci konkrétní termíny, kdy budou didaktické testy maturitní zkoušky, kdy proběhne jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté a víceleté školy, víceletá gymnázia. Řekl jsem, že pravděpodobnost, že proběhnou v první polovině června, je velmi vysoká. Ten epidemiologický vývoj je velmi dobrý, to znamená, že jednotná přijímací zkouška i maturitní zkouška skutečně proběhnou v tom avizovaném termínu, to znamená v těch prvních dvou týdnech měsíce června.
Dobrý den, ještě jednou. Ale jsem rád, že na to dochází, a věřím, že ho zvládneme. To gros je jasné, jak zdůraznil pan ministr, vlastně povinná maturita z matematiky.
Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Poprosím nejdříve o stanoviska.
Návrh pana Dominika Feriho - souhlas.
Ano, děkuji. Výbor přijal stanovisko, nebo ne? V tom případě myslím, že máme všechny informace. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Já bych to zopakoval. Zahajuji hlasování. Mám za to, že jsme se vypořádali v tuto chvíli se všemi pozměňovacími návrhy. Je tomu tak? Ano, je tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Pan předseda Stanjura.
Myslím to v dobrém. Je to úplně jedno. Tak jednoduché to je.
Děkuji. Nevím, jestli mám v tuto chvíli opakovat hlasování o zákonu jako celku. Takže prosím zpravodajku, aby nás případně v hrubých rysech seznámila s tímto návrhem doprovodného usnesení. Děkuji. Teď nevím, jestli Sněmovna je seznámena s tím, čeho se to usnesení týká.
K analýzám mám neutrálně-skeptické stanovisko.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. S návrhem doprovodného usnesení tedy nebyl vysloven souhlas. Mám za to, že to byla všechna hlasování, která jsme měli k tomuto bodu provést. Děkuji. Do rozpravy v tuto chvíli nemám přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministryně nebo zpravodajky. Není tomu tak.
Což vím, že za to samozřejmě nemůžete, ale pevně doufám, že se vás tady nikdo na nic nezeptá ani v rámci tohoto projednávání, ani v rámci toho tisku, který se bude týkat ochrany zaměstnavatelů, protože jste určitě v těžké pozici. Je to o tom, že se stanoví, že souhrn pracovních dob zaměstnanců nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu. Takže to je ten druhý. Takže to jsou tyto tři pozměňující návrhy, ke kterým se samozřejmě v rámci podrobné diskuse přihlásím.
My jsme zde ráno při projednávání o elektronické evidenci tržeb slyšeli, jak je třeba vážit si podnikatelů, protože oni jsou ti aktivní, a jak vlastně stát po nich nemá nic chtít. Proto mají významnou úlohu ve firmách i organizacích odbory, které zájmy zaměstnanců hájí. Na straně zaměstnanců po celou svou historii také vždycky stála i sociální demokracie. To není deklarace. To tak prostě je. A je to ve prospěch i zaměstnavatelů, je to ve prospěch firem, protože osvícené a dlouhodobě prosperující firmy jsou ty, které si svých zaměstnanců váží a dokážou je motivovat. To ví každý dobrý personalista či manažer. Ty když firmy ztratí, budou je těžko nahrazovat. To prostě nejde. Pro zaměstnance je ale důležité, aby měli možnost volby v tom, jak nejlépe sladit svou pracovní pozici a rodinný život. K tomu směřuje dnes předložená novela zákoníku práce, samozřejmě mimo jiné tak, jak nám ji představil pan ministr. To bohužel v této chvíli nejde. Já tedy pozměňovací návrh v tomto smyslu zatím nepředkládám. Určitým řešením ale pro sladění rodinného a pracovního života je větší flexibilita pracovních úvazků. Tato novela zákoníku práce je moderní norma pracovního práva potřebná v dnešní době.
Dále do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Děkuji za slovo. A ještě bych chtěla doplnit k panu poslanci Hniličkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Takže děkuji a prosím o podporu svých návrhů.
Dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
Za prvé, my všechny ty pozměňovací návrhy podpoříme. Všechny, které tady byly odůvodněny. Já jsem pochopil z jeho vystoupení, a s tím souhlasím, že chce pomáhat těm, kteří dělají jednorázové akce. Tomu rozumím, to je pochopitelné. Oni si nemohou vybrat. Ale pokud se budeme bavit o tom, že ta sportoviště jsou zavřená, ale současně provozní náklady běží, bude záležet na formě, nebo na majiteli? Může to být privátní majetek, může to být majetek sportovních klubů, jak jste řekl, nebo svazů, ale velmi často je to městský či obecní majetek. Nebo se sejde nějaká rada moudrých, která řekne "tomu ano, tomu ne"? Já myslím, že to je to, co ti sportovci chtějí slyšet, a ti funkcionáři, od nás v té debatě.
Děkuji. Pan poslanec Milan Hnilička se přihlásil ještě do podrobné. Prosím, pane poslanče.
Jenom v rychlosti.
Děkuji. Podrobnou rozpravu končím. Před projednáním bodu číslo 371, což je Otevírám k tomu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Předložený návrh uvede ministr kultury Lubomír Zaorálek a já pana ministra poprosím, aby se ujal slova.
V této chvíli vám prostě neřeknu úplně přesně, co bude s těmi menšími, protože víte, že jsme na jakési trajektorii. To, co víme, ale je, že tyto velké festivaly nebude možné konat.
Možná se to zdá někomu směšné, ale víte, včera jsem se dozvěděla zcela zarážející informaci o probíhajícím pochybném schvalovacím procesu rozšíření zákazu používání olova v mokřadech i mimo ně. V těchto podkladech - a teď mě prosím dobře poslouchejte - vyzývají, aby experti ovlivnili hlasování zástupců členských států Evropské unie ve výboru REACH. Tento postup úředníků Evropské komise je zcela nepřijatelný a domnívám se, že balancuje na hraně rozporu s pravidly legislativního procesu Evropské unie, pokud již není za ní. Je nepřijatelné, aby představitelé Evropské komise, tím spíše úředníci, vyvíjeli nátlak na národní experty, aby ti zajistili pozitivní hlasování ve prospěch Komise. Diskuze ve výboru REACH již nejde směrem, který by si asi Evropská komise přála. Tento výbor již dvakrát odmítl návrhy Evropské komise a žádá jejich přepracování. Nejednalo se tedy ani o práci úředníků Evropské komise. Ti totiž představují v této posloupnosti pouze prostředníka, skrze kterého plynou zájmy nevládní ekologické organizace, která vyzývá experty členských států Evropské unie, aby ovlivňovali politická rozhodnutí jejích čelních představitelů. Chtěla bych tedy navrhnout, aby nás vláda seznámila s aktuálním stavem jednání a s tím, jakým způsobem bude řešit tento pofidérní a neregulérní postup úředníků Evropské komise, kteří de facto plní zadání ekologické nevládní organizace a tlačí na experty členských států Evropské unie. Vyslyšeli již naši experti volání ekologické neziskovky a zajistili pozitivní hlasování pro návrh Evropské komise? Ráda bych slyšela, co na to pan ministr životního prostředí a pan předseda vlády. Už je kontaktovali, zajistili jejich hlasy? Zajištění řádného procesu přijímání regulací, které přímo dopadají na velkou část našich občanů, by mělo plnit základní parametry a principy dobré správy, nestrannosti a transparentnosti. Jak to chce vláda zajistit? Ohradí se proti postupu úředníků Evropské komise a neziskovky? S Evropskou komisí stále probíhají jednání a měli bychom znát postoj a další kroky vlády, která na jednání vysílá své úředníky, naše experty.